Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Víme všichni, o čem budeme hlasovat? Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s tímto vládním návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení. V tuto chvíli bych si dovolila, o tomto musíme hlasovat, pokud je to v prvém čtení, takže budeme hlasovat o změně zpravodaje, že zpravodajem by byl Marek Benda. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Nyní bych poprosila z pověření vlády, aby předložený návrh uvedl pan ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Pane ministře, já vám do toho trošičku skočím. Omlouvám se vám.
Děkuji. A jenom pro evropský kontext. Polsko nyní aktivně pracuje na tom, aby ukončilo svoji účast, řekněme, že jsou v podobné fázi jako my zde v Česku, to znamená, intenzivně na tom pracují. A další státy, například Slovensko, veškerou spolupráci zamrazily.
Děkuji. Je to tak, jak říká pan navrhovatel.
Jde o to, že tady přicházíme s nějakým formálním kritériem, máte-li někde podíl na zisku, jste skutečný majitel, aniž by se zkoumala stránka materiální, že tam je nějaká aktivní možnost ovládat činnost právnické osoby. Ale já vám hlavně chci přečíst tu poslední větu: "Jakkoli považuji institut evidence skutečných majitelů za velmi problematický, mám za to, že stávající znění zákona lépe vystihuje cíle sledované unijním zákonodárcem. A jsou to opravdu vysoce odborné otázky. Jenže my to tady nespravíme v tom našem řízení. Jestli jsem to dokázal vysvětlit nebo ještě jsem připraven předstoupit ještě jednou a už to vzít slovíčko po slovíčku.
Já také děkuji. Takže v tuto chvíli, pane ministře, máte slovo.
To si myslím, že je docela třeba ocenit, takovou obavu. Nicméně předkladatelé nás ujišťují, že to tak není. Proto jsem říkal, že kdo platí, dává pravidla. A my musíme zvážit dvě rizika. Ale můžeme si vybrat, že se půjdeme soudit. Nikdo z nás neví, kdy to skončí, a nikdo z nás neví, jestli to stihneme vyčerpat.
Další s faktickou poznámkou je přihlášen Radek Vondráček. A nyní tedy faktická poznámka pana Radka Vondráčka.
Ale nalejme si tu čistého vína, že taky se může stát, že do roka budeme novelizovat, protože ta praxe přinese nějaké spory. A odejde od nás nedodělek, protože my díky tomu, v jakém režimu jste to předložili, s tím nemůžeme nic udělat. Pak to opravili, že až bude posílána první žádost o čerpání, což musí být do konce září. A proč to tedy trvalo zase až tak dlouho? A už máme červenec! Protože já znovu zdůrazňuji, tohle je směrnice proti praní špinavých peněz, toto prostě není téma, jak se nám podsouvá, téma Andreje Babiše.
Děkuji za dodržení času. Pan ministr financí se opět hlásí s faktickou.
Pan zpravodaj mi půjčil papír, na kterém je ten inkriminovaný text. Omlouvám se, že netituluji pana předsedu Babiše tak, jak bych správně měl. Děkuji za slovo. Dosavadní obchodní výměna je poměrně malá, zhruba 3 miliardy dolarů ročně, a z toho většina je podle mě export České republiky do Kataru.
Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dle předkládací zprávy byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž odráží i vnitrostátní právní předpisy obou zemí. Nominální HDP na hlavu za minulý rok činil dle statistik Mezinárodního měnového fondu téměř 63 000 dolarů. ČR má díky tomu aktuálně v platnosti 93 takových smluv, ze kterých profitují nejen čeští podnikatelé, ale i samotná ČR. Možné dvojí zdanění je nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které rezidentům - fyzickým a právnickým osobám jednoho státu - plynou ze státu druhého.
Já děkuju a nyní si dovolím otevřít obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy z místa? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo? Já jsem zagongovala, takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Zeptám se v tuto chvíli, jestli má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zkrácení lhůty - ano. Dobře, zeptám se tedy, v tuto chvíli je tady ještě návrh na zkrácení lhůty?
Děkuji.
Ten návrh měl zaznít v obecné rozpravě, já jsem obecnou rozpravu již ukončila. Ale v tuto chvíli vy jste navrhovatel, bylo by určitě dobré, kdyby to udělal jiný ministr, abychom to měli formálně správně. Pane ministře, máte slovo. Děkuji. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Já si v tuto chvíli dovolím zahájit hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Zkrátili jsme lhůtu mezi prvním a druhým čtením na 55 dnů. Nyní jsme se tedy vypořádali se všemi hlasováními a já končím projednávání tohoto sněmovního tisku. Poděkuji panu ministrovi financí a panu zpravodaji. Takže děkuji, jsme v obecné rozpravě. Takže poprosím v tuto chvíli - nebo chce ještě slovo v tuto chvíli zpravodaj a navrhovatel? Není potřeba? Chce, dobře. Takže poprosím nejdříve pana navrhovatele - pan ministr pro místní rozvoj, pan Ivan Bartoš.
To platí tím spíše, že navrhované změny mají výrazný dopad do právních povinností širokého okruhu osob a novelizuje se zásadním způsobem nedávno přijatá úprava. To platí zejména pro pojem "vlastnictví". K tomu blíže následující. Předmětem vlastnictví podle naší právní úpravy nemůže být osoba nebo subjekt práva. Návrh tady nemůže stanovit, že někdo vlastní právnickou osobu nebo že právnická osoba je předmětem vlastnictví. Dále není jasné, co je míněno slovy "v konečném důsledku vlastní". Zdá se, že návrh rozlišuje přímé vlastnictví právnické osoby, pak nepřímé vlastnictví právnické osoby a konečně vlastnictví v konečném důsledku. Co je ovšem pojmy "nepřímé" a "v konečném důsledku" míněno, a jaký je tedy mezi nimi rozdíl, už z návrhu vyčíst nelze. Ovšem nevymezuje, co tím pojmem, respektive pojmem "kontrola", míní. V našem právním řádu je pojem kontroly uveden v zákoně o ochraně hospodářské soutěže, ovšem jen pro účely tohoto zákona. Pokud se tedy návrh snaží vymezit pojem skutečného majitele pomocí pojmu kontroly, chybí významná složka obsahu tohoto pojmu, což by mohlo vyvolávat spory. U obou těchto připomínek bych mohl pokračovat dále. Nebo můžete počítat se mnou. Dnes by proběhlo první čtení, tak bychom nějakým reálným způsobem zkrátili lhůtu pro druhé čtení, svolal by se ústavně-právní výbor. Následně by proběhlo třetí čtení. Ten vytýkací dopis nám přišel v listopadu loňského roku, od té doby se tím zabývá Ministerstvo spravedlnosti. Proto nám tu chybí pan ministr Blažek, který by to prostě věděl z pozice ministra spravedlnosti. Proč trvalo v podstatě měsíc, než tenhle předpis doputoval z vlády sem na plénum a na projednání? Je pravda - a já potvrzuji to, co řekl pan ministr Stanjura - opozice byla oslovena s tím, že jsme měli možnost se k věci vyjádřit. Nicméně držme se... já si potom vezmu třeba slovo později, přihlásím se do debaty.
Samozřejmě to tak není. Kdybychom tuto věc nemuseli řešit, tak ji tady vůbec neřešíme. Řešíme ji tady kvůli tomu, že si na to stěžovala Evropská komise. V první poznámce to, jaká je správná úroveň implementace, to, jestli to jde nebo nejde nad rámec implementace, jestli je to správné, nesprávné. Takže skutečně je to minimální výčet, minimální standard.
Děkuji za slovo. Chtěla bych zareagovat na pana ministra. V každém případě, pane ministře, jestli mohu poprosit o vaši pozornost? A jak mi odpověděl? No, odpověděl mi tak, že vláda je kolektivní orgán a byl přehlasován.
Než vám udělím slovo, přečtu ještě omluvy. Omlouvá se pan ministr Kupka dnes od 18.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan ministr Rakušan od 16 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Pane ministře, nepoučujte mě, co mohu nebo nemohu říkat. Já jsem stejně zvolená jako vy a budu si říkat na půdě Poslanecké sněmovny, co já uznám za vhodné. A teď k tomu nezákonnému rozhodnutí. Takže co je výsledkem? A jiný dopad to nemá než ten, že o tom můžete pořád mluvit. Bylo to vaše rozhodnutí a moje bylo jiné. A teď ještě k tomu rozpočtu. Vůbec tomu nerozumím, co jste tady řekl. Vy mi říkáte: Pojďme se hádat až nad tím rozpočtem, co pošleme do Poslanecké sněmovny. Musím říct, že bych tomu byla i ochotna naslouchat. To budu považovat za legitimní. Já vím, že to je svým způsobem otrava, ten rozpočet, ale rozpočtová pravidla to takhle řeší.
Děkuji, paní předsedkyně. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Nyní bychom přistoupili k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 21, přihlášeno 140 poslanců a poslankyň, pro 135, proti žádný. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Není tomu tak. Kolegyně a kolegové, já vás prosím o klid! Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Já vám děkuji, paní předsedající. Hezký podvečer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.
Jestliže vedu správní řízení, tak samozřejmě mohu přerušit, mohu vyzvat, mohu doplnit.
Já vím, kam tím směřujete. Dlouhodobě jsem dělala nemovitostní smlouvy. Rozumím tomu, co vy se snažíte naznačit, že opravdu, když se splete čárka... Ale váš příklad s katastrálním číslem, s parcelním číslem není možný. To je podstatná náležitost, tu není možné měnit. To je bod číslo jedna. Buď chcete opravu, to je tak, jak to fungovalo dříve. Obě dvě strany podepsaly nějakou menší chybu v té smlouvě, která nebyla podstatnou náležitostí, a katastrální řízení dále běželo. Prosím, nikdy to nefungovalo ohledně parcelních čísel, to si opravdu nedokážu představit. Není možné v průběhu změnit parcelní číslo. Nebo chcete, aby bylo možné vzít zpět ten návrh, to ale je možné již dnes, to je běžné.
Děkuji. Tam to taky funguje a myslím si, že to tam funguje dobře. Ale můžeme se opravdu, souhlasím s tím, je to první čtení, můžeme se o tom pobavit.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Koupili jsme pozemek a na katastrálním úřadě omylem zapsali ještě jednoho vlastníka. Takže to jen k té absurdní situaci.
Děkuji.
Ono těch právníků tady moc není, kteří by strašně rádi na tom chtěli spolupracovat. A další problém, který třeba trápí občany v Mostě, je, že si koupili v privatizaci byty a je tam předkupní právo města. A pro ty lidi jsou to neskutečné peníze.
Do obecné rozpravy je tedy přihlášen pan poslanec Kott.
Dokonce tvrdí, že by nebyl zcela funkční a že některé mechanismy jsou tam i v rozporu mezi jednotlivými zájmovými komorami.
Jenom k otázce problémů s přechodem na vozidla na alternativní pohon bych si dovolil uvést, že je potřeba vidět povinnosti zaváděné návrhem zákona ještě v dalších souvislostech. Skutečně je to nastaveno tak, aby se jednalo o čistou transpozici, a je zde i jasně vypočítáno, kterých těch nákupů se to týká.
Děkuji panu navrhovateli a panu ministrovi pro místní rozvoj.
Já bych chtěl zareagovat na slova pana ministra a na debatu, která tady proběhla.
Na druhou stranu pohybujeme se zde v problematice implementace evropského práva. Máme tady spoustu států, každý stát Evropské unie má jiné pojetí vlastnictví. Evropská unie musí překlenovat tyto rozdíly tím, že hledá společné charakteristiky.
Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, převzala jsem řízení schůze. Pane poslanče, máte slovo.
Já velice stručně. Jinak obecně hnutí ANO nemá zájem na nějakém konkrétním ustanovení tohoto zákona. To v tuto chvíli není problém našeho hnutí, jenom připomínám. Tak si to tady aspoň řekněme, v čem spatřujeme nedostatky toho právního textu. Teď už budu reagovat konkrétně a budu dávat konkrétní připomínky.
Děkuji mnohokrát za dodržení času. Nyní s přednostním právem je přihlášen pan ministr financí, pan Zbyněk Stanjura. Pane ministře, máte slovo.
Tak za prvé, my jsme ten problém zdědili. Takže jsme si všichni vědomi důležitosti této problematiky a důležitosti řešení této problematiky.